A je to otázka, která není na ministra zdravotnictví. Nicméně s tím s vámi souhlasím. Pokud se týká výhledu na vývoj protiepidemického systému, potom je připravován tak, aby byl na přelomu roku, jak jsem od začátku řekl, a mimo jiné jeho součástí bude i to, abychom všichni věděli, jaký je rozdíl, když v dané kategorii je a není nouzový stav. Konkrétní dotaz na očkování. V daném centru pochopitelně neočkuje jenom jeden tým, je jich tam vždy několik. Na závěr mi tedy dovolte shrnout, že opravdu současná situace je taková, že nouzový stav potřebujeme. Prosím a žádám vás tedy o podporu a pomoc jménem všech lidí. I těch, co souhlasí, i těch, kteří nesouhlasí. Jsem tedy rád, že tady spolu můžeme být, jsem rád, že takto můžeme mluvit, a moc vás prosím o podporu.
Nyní jenom už přednostní práva, protože jsme mimo rozpravu.
Tady často zaznívá, co vše by se stalo, kdyby nebyl schválen. A ta druhá otázka je tedy stručná, pane ministře. Plánujete takové užší, přesnější vyhlášení nouzového stavu, které by stanovilo právě ta opatření a alespoň rámcově i ty kompenzace, aby byla předvídatelnost a jistota pro občany?
A nebudu vám říkat jejich obsah, můžete si je dohledat na našich webových stránkách, a právě proto tady hovořím i z této pozice. V těch dokumentech, na kterých se podíleli... A na těch dokumentech se podíleli autorsky nejenom ti, kteří volí ANO nebo koalici, koaliční strany, nebo ti, kteří podporují politiku, současnou politiku vlády, ale samozřejmě i ti, kteří volí opozici, odborníci, kteří se zabývají těmi konkrétními tematikami, o kterých dále budu hovořit. Tak je to Seniorské desatero pro časy nejenom koronaviru, protože víme, že senioři se často redukovali v první vlně jenom na objekty péče, což někteří z nich nesli velmi špatně a docházelo potom ke zhoršení jejich psychického i zdravotního stavu. Rada vlády pro lidská práva. V průběhu té doby od jara do současné doby jsme rozeslali, a když mluvím jsme, tak tím myslím pracovní orgány, já jsem to sice podepisovala, ale byl to výsledek práce nejenom lidí, kteří jsou a podporují současnou vládu, byli to experti, kteří se podíleli a které mám naštěstí v těchto pracovních orgánech Rady vlády pro lidská práva nebo Rady pro rovnost žen a mužů, tak jsme rozeslali dopisy, vy některé z nich znáte, ty výsledky. Například Ministerstvo zdravotnictví. Tenkrát velmi rychle zareagoval tehdejší ministr zdravotnictví Vojtěch Adam, šlo o přítomnost otců při porodu. Pak to bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí, kde jsme upozorňovali kromě jiného, když budu konkrétní, na to, že i v sociálně vyloučených lokalitách je třeba, aby pokračovala sociální práce u ohrožených dětí i v době pandemie. U Ministerstva spravedlnosti - návštěvy například ve věznicích. Nebudu to vypočítávat a zdržovat. Jako takový společný jmenovatel všemi těmito dokumenty se táhne jako červená nit upozornění, že vláda musí postupovat a dívat se na všechno optikou proporcionality, čili neměla by nepřiměřeně zasahovat do základních práv a svobod. A last but not least bych ráda vás upozornila, že tady máme také jednu problematiku, o které se raději mlčí, je to takové tabu, tak já ho prolomím. Nejen seniorská zařízení jsou zařízeními, kde může docházet k infekcím, protože jde o ústavní zařízení. Máme tady i věznice. A musím tady pochválit Vězeňskou službu, která maximálně vyvinula úsilí k tomu, aby v rámci první vlny v podstatě nákaza ve věznicích nepřeskočila, neexistovala. Já sama jsem se tomu, když jsem to porovnávala s vývojem v jiných vyspělých evropských zemích, velmi divila. Samozřejmě už nemohli dokázat v druhé vlně prudkému nárůstu odsouzených, obviněných, ale hlavně odsouzených, ale ani příslušníků Vězeňské služby. My jsme je odsoudili, opodstatněně, pravomocnými rozhodnutími našich nezávislých trestních soudů k trestu odnětí svobody.
Konec citátu Benjamina Franklina. Bylo by velmi lehké tento citát použít proti současným restrikcím a snahám části médií a politiků omezovat svobody občanů. Já osobně ale naprosto chápu smysl tohoto apelu, který nám všem ukládá odpovědnost za naši svobodu. Ať se mi to, že někdo ochotně vpluje do otroctví, líbí, či nelíbí, vím, že povinnost každého odpovědného a slušného člověka je bojovat za svobody každého jednotlivce bez kádrování, zda je svobody hoden, či ne. Dodnes přijímá část politiků přesvědčení, že demokracie musí být omezená, protože někteří lidé nejsou na to, aby sami sobě vládli, dost vyzrálí. Buď je svoboda a demokracie, nebo není. Současná situace je skutečně vážná. A mnozí vyděšení lidé skutečně raději přijmou klec, o které si myslí, že je ochrání před zabijáckým virem. Ale to je lež. Ta klec je nejen neochrání, ale ničí i ty, kdo o ni nestojí. S tím souhlasím. Dámy a pánové, nejen že to není důvod, proč prodlužovat nouzový stav, protože chránit ohrožené je třeba určitě jinak než zavíráním tělocvičny nebo hospody, ale je tu mnoho důvodů, proč co nejdříve pro běžnou neohroženou populaci navrátit normální stav. Hnutí SPD tedy nepodpoří prodloužení nouzového stavu, protože to ohrožuje svobodu, demokracii, ekonomiku a zdraví mnoha občanů naší země. Nouzový stav není možné stále prodlužovat, protože se jedná o stav, kdy jsou omezeny základní mechanismy parlamentní demokracie a veřejné kontroly účelného hospodaření vlády. Vláda měla dostatek času přijít s novelizací zdravotní a krizové legislativy, která by tyto závažné problémy řešila. Dost času bylo na přijetí cílených opatření, která by řešila ochranu ohrožených skupin a zbytečně neomezovala ekonomický a sociální systém země. Jsme konfrontováni s faktem, že hrozí nebezpečí dlouhodobého pokračování nouzového stavu. Zmatečná opatření a špatná komunikace vážně narušily důvěru občanů. Řada lidí nemá peníze, řada lidí se ocitá v dluzích, řada lidí není schopna zabezpečit své rodiny a stát jim nepodává pomocnou ruku. Snaha učinit z oprávněné kritiky postupu vlády odpovědnost za ztrátu životů je politicky mylná a další propad v obchodní a ekonomické stabilitě může vážně ohrozit ekonomiku včetně zdrojů na zdravotní péči a sociální služby. To jsou důvody, to jsou další důvody, proč prodloužení nouzového stavu při hlasování ve Sněmovně hnutí SPD nepodpoří. Vláda hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM svými restrikcemi pokračuje v politice faktické likvidace národního hospodářství. Tímto se republika v podstatě vypne až na výjimky úplně. Vláda hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM těmito kroky pokračuje v politice faktické likvidace národního hospodářství a vykládá si systém PES po svém. Usnesení vlády ve smyslu jednotlivých opatření jsou chaotická a rozporuplná. To je fatální poškození české ekonomiky a českých občanů. Ta vládní opatření, to nebylo jenom chaotické, jak si protiřečila, ta přímo poškodila, poškodila obrovské množství českých občanů, živnostníků, malých firem a jejich zaměstnanců. To je opravdu flagrantní příklad toho špatného, co se tady děje, a nemá to ani logiku. Jinými slovy všechny prodejny mohly být otevřené, ale nesmělo se do nich chodit. Odmítáme plošná opatření, protože je evidentní, že stejně nejsou dostatečně účinná k zastavení viru. Vláda chystá zítra znovu zpřísnění patření a zavírání různých podniků a služeb. To, na co bychom měli teď myslet, je skutečně systém péče o nemocné, takový, aby nezahltil nemocnice. Lidé zvláště z těch ohrožených skupin by skutečně měli být opatrnější a nevystavovat se riziku, že dostanou chřipku nebo covid.
Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Budeme pokračovat v programu. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu Prosím, aby předložený návrh uvedl předseda vlády Andrej Babiš, který je omluven, a bude ho zastupovat v úvodním slově pan ministr zdravotnictví Jan Blatný. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Nečiním tak rád, ale činím tak s omluvou a pokorou vůči vám poslancům i vůči všem lidem této země. Celý tento rok, a v jeho druhé polovině zvláště, naše země i celá Evropa bojuje s pandemií koronaviru. Jedná se o biologický proces, který se všichni společně, napříč všemi zeměmi, snažíme ovlivnit, a daří se nám to zatím jen částečně. Jsme všichni na jedné lodi a rozdíly mezi jednotlivými zeměmi jsou nevelké. Česká republika si v tomto boji nevede špatně, ale vyhrát ho může až s vakcínou, která k nám dorazí naštěstí již v následujících dnech. Mnoho se nám již podařilo. Jako první v okolních zemích jsme zavedli opakované populační testování, díky němuž se podařilo stabilizovat situaci v domovech seniorů. Smrtnost klesla o 20 %, a nejsme již na nejvyšších příčkách v tomto žebříčku. Armáda, hasiči i policisté pomáhají zdravotníkům dnem i nocí v této těžké úloze. Podařilo se toho tedy opravdu hodně, ale zatím to nestačí. Na druhou stranu vím, že jsou mezi námi stovky tisíc těch, kterým vzala pandemie práci a kteří i přes snahu vlády mají významně omezený výdělek. Ale i v tom jsme na jedné lodi. A podobně je tomu ve všech okolních zemích. Na druhou stranu si také plně uvědomuji, že musíme i nadále konat a že musíme zatím stále dělat opatření, která bolí. Abychom je mohli dělat, potřebujeme k nim nouzový stav, jiná možnost bohužel není. Nacházíme se totiž v těch nejvyšších stupních rizika a potřebujeme opatření, která bez nouzového stavu možná nejsou. Dovolte mi nyní v detailech jen krátce zmínit údaje, které k tomuto požadavku vládu vedou. Detailní informace jste pak dostali ode mne i od Úřadu vlády v rámci přípravy na toto jednání. Proč je nouzový stav nezbytný pro další zvládání epidemie koronaviru? Proč je nutné celostátně omezovat mobilitu obyvatel? Rovnice je velmi jednoduchá. Omezení mobility obyvatel plus omezení četnosti kontaktů se rovná zpomalení šíření nákazy. Epidemická situace neustále vykazuje velmi rizikové trendy a nelze vyloučit potřebu velmi rychlého zásahu i během Vánoc. A je nutno zdůraznit, že počty nově diagnostikovaných případů narůstají. Zásadní je přitom dopad na nemocniční péči. Rizikový vývoj probíhá s různou intenzitou a s různými fázemi ve všech státech Evropy a tyto státy přijímají různá opatření ve snaze zabránit právě zahlcení zdravotnického systému. Protože různé státy mají různou legislativu, na první pohled se mohou zdát tato opatření různorodá. Ale uvědomme si, že většina těchto států využívá nějaké obdoby nouzového stavu, například zákonem nastavený centrální lockdown a podobně. Slovensko má nouzový stav. Maďarsko má nouzový stav. Polsko jej nemá, ale má celou řadu dalších omezení. Německo svému nouzovému stavu říká tvrdý lockdown a je plánován až do 10. ledna. Francie má nouzový stav, kterému říká sanitární nouzový stav, do poloviny února. Belgie zavedla plošná opatření s rizikem možného zpřísnění. Nežádám tedy po vás nic, co by nebylo zvyklé a co by neprobíhalo v okolních zemích, protože i tam se šíří virus stejně jako u nás. Index rizika, který je kalkulovaný v rámci protiepidemického "psa".
Takže jste žena, jste dáma, takže musím zakročit. Ne, že bych nepřistupoval emancipovaně, ale samozřejmě toho už bylo moc. Takže prosím o klid, ať se paní poslankyně vyjádří! Prosím o klid!
Já už směřuji ke konci. To vězeňství je jako taková poslední hořká ale tečka a varování. A kapacity vězeňských nemocnic, nebudu už je číst, se blíží také k tomu stavu naplnění. Čili pokud nic neuděláme, nevytvoříme si nouzový stav jako prostředí - já bych to tady chtěla zdůraznit a možná navázat i na pana poslance Nachera, protože tady zazněla jeho otázka na pana ministra zdravotnictví, který jistě odpoví, ale já přece jenom musím upozornit na to, že nejde jenom o to, že když máme nouzový stav, můžeme třeba omezit vycházení nebo volný pohyb osob venku, ale ve světle toho posledního rozhodnutí, jistě jste na ně nezapomněli, Městského soudu v Praze musíme být obezřetní i při celoplošných, celostátních zákazech. Já si vůbec nejsem jistá, já jsem si vnitřně jistá spíš jako právník, že by to neobstálo před Ústavním soudem, ale jsou tady různé názory. Čili začíná to lidskými právy. Vláda má dostatek podkladů, aby je mohla respektovat, a je na ní, aby se rozhodla, zda opatření, která přijme, budou přiměřená. A já věřím tomu a chci tomu věřit, že to vždycky měří velice na laboratorních vážkách. Protože nejde o nic menšího než o základní práva a svobody našich občanů. A končí to, promiňte mi, že říkám končí to, až ve věznicích. Kdo bude platit náhrady škody pozůstalým, pokud by došlo k tomu nejhoršímu a nebyly kapacity vězeňských nemocnic? A civilní nemocnice odmítaly? Nechci domyslet nejhoršího. Myslím si, že nouzový stav je opravdu jenom prostředí, že to neznamená, že musíme všechno zavřít. Proto jsem pro nouzový stav. Budu samozřejmě hlasovat pro těch 30 dní a věřím, že z těch 30 dnů využije vláda k těm nejdrastičtějším opatřením jenom to nezbytné minimum.
Nyní ovšem nastupují muži. Z místa mám dvě přihlášky do obecné rozpravy. Jako první vystoupí poslanec Lubomír Volný a následně požádám, aby se připravil pan poslanec Martin Kupka.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ještě jednou dobrý večer, dámy a pánové. Chtěl bych jim poděkovat, popřát veselé Vánoce, šťastný nový rok. Druhá věc, kterou bych chtěl říct, já jsem se tady zavázal, že budu takovým kritickým elementem v té vakcinační diskusi. To jsou 3 procenta lidí, kteří po té vakcinaci jsou ve stavu, který by se u nás dal označit slovem práce neschopen. Aby neměli pocit, že je někdo žene směrem, kterým nechtějí být hnáni. Takže ještě jednou, vážení kolegové a tato země, veselé Vánoce a šťastný nový rok!
Jelikož jsou to Vánoce, tak jsem vás nevedl v souladu s jednacím řádem k věci. Takže nyní vystoupí jako poslední přihlášený v tuto chvíli pan poslanec Martin Kupka.
Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem dneska byl svědkem úplně zbytečného a podle mého soudu hloupého útoku pana premiéra na opozici s tím, že nic nepřinášíme, že jenom kritizujeme. Tak jsem si dal čas a jenom jsem srovnal to, co všechno v období kritického stavu opozice přinesla jako konkrétní návrhy řešení, konkrétní návrhy zlepšení, a budu tady o nich mluvit. Pokud se bavíme o tom, co představuje největší podrážení nohou pro samotnou vládu, tak je to přece vláda samotná. Pokud taková nejsou, tak to je přesně to, o čem mluvím, že znamená, že vláda tím sama sobě podráží nohy. Případ "psů". Už vlastně ani nevíme, kolik jich je, kolik mají štěňat. Vypadá to, že si vláda málem otevřela vlastní množírnu psů, která je ale zakázaná. Tak k čemu tohle všechno vede? Jenom k tomu, že veřejnost ztrácí důvěru. V okamžiku, kdy ztrácí důvěru, tak je mnohem složitější respektovat jakákoli opatření. Vznikl AntiCovid tým.
Pro občany bych dodal, že procedura je totiž taková, že se nejprve hlasuje o verzi senátní, a pokud bude schválena tato, o té sněmovní se již nehlasuje. Což bylo i hlasy SPD schváleno Sněmovnou. Nicméně jak jsem řekl, u té sněmovní verze by zůstalo pracujícím lidem v peněženkách o něco více. Hnutí SPD tedy podpoří návrh Senátu, protože podporujeme, aby občané platili méně na daních a zároveň jim zbylo více peněz. Pokud ale senátní verze neprojde tak, jak jsem říkal, potom budeme hlasovat pro verzi, kterou jsme navrhli a podpořili a byla také schválena Sněmovnou. Sněmovní verzi považujeme za lepší, protože více snižuje daně pracujícím lidem. Podpora snížení daní pracujícím lidem byla naprosto správným rozhodnutím poslaneckého klubu SPD. SPD je dlouhodobě pro snižování daní, přičemž vládní koaliční ČSSD naopak odmítá snižovat daně pracujícím lidem. Protože zvláště teď v krizi musíme přesunout peníze. A abychom konečně ukončili to zneužívání, abychom přesunuli ty peníze ke slušným lidem. Je potřeba zrušit v rozpočtu všechny tyhlety nepotřebné výdaje. Je potřeba snížit peníze na solární barony. Je potřeba zrušit ty drahé zahraniční armádní nákupy bojové techniky, kdy vláda chce dávat 50 miliard do německé ekonomiky na nákup německých bojových vozů. To všechno jsou výdaje, které lze teď škrtnout a přesunout směrem ke slušným lidem, ať jsou to důchodci, ať jsou to živnostníci, zaměstnanci, nebo malé a střední české firmy. Že prý podporujeme bohatší. To je důležité. A je také motivací legálně pracovat. Takže mě velmi mrzí, že ODS spolu s hnutím ANO nakonec ustoupily, v podstatě už den potom, co tady bylo prohlasováno, změnily názor a upravily ten původní sněmovní návrh, takže teď hlasujeme o tom méně výhodném návrhu pro pracující lidi a ten tady podle všeho asi projde. Proto jsem říkal, že SPD bude hlasovat i pro tu senátní verzi, ať projde aspoň nějaká. Jakkoli za SPD navrhujeme úspory nepotřebných výdajů ve státním rozpočtu, o kterých jsem už tady hovořil, dal jsem tady konkrétní příklady, kde na to vzít, i na ten výpadek příjmů v rozpočtu, který samozřejmě způsobí to zrušení superhrubé mzdy, takže jsou na to peníze, je potřeba ale přeskupit peníze ve státním rozpočtu, což zase vláda nechce zároveň udělat. Tak je nám jasné, že jen úspory gigantickou rozpočtovou sekeru nemusí vyřešit. A dále je samozřejmě třeba, aby stát investoval také do ziskových projektů. To samozřejmě stát nedělá. Protože růst zdanění práce a drobných a středních firem je cesta do pekla. Protože samozřejmě neplatí to, že čím vyšší jsou daně, tím více vybere. Takže jsem řekl stanovisko SPD. Je to v souladu s tím naším heslem "slušný člověk na prvním místě". A v tomto smyslu my budeme hlasovat ohledně daňového balíčku. A vždy to museli být lidé skutečně nemocní. A opatření by měla mít vždy nějaký logický základ. Zákaz sednout na lyžařský vlek je jak z nějaké zdrogované dílny. Nutit lidi, aby seděli doma místo toho, aby sportovali a posilovali tak svoji imunitu, opravdu jen krizi prohlubuje a zvyšuje už prokazatelně škody jak ekonomické, tak zdravotní a sociální. Rád bych také připomněl, že vláda měla z minulosti tzv. akční plán, jak čelit podobným chorobám, a také tzv. pandemický plán. A ukazuje se, že průběh vln je podobný, ať už tu byly totální uzávěry ekonomiky. Ukázalo se, že statisticky nejlepší Finsko nikdy nedělalo plošná opatření, ale vždy jen lokální. No, to nebudu teď komentovat. Napadá mě - neexistuje žádný lék. Všichni vymýšlejí, co zavřít, ale nikdo nehledá ty léky. Přijde vám to taky podivné? A teď bych se vyjádřil o očkování. Testování a očkování podle názoru hnutí SPD nesmí být pro naše občany povinné. Nesmí být pro naše občany povinné, ale na bázi dobrovolnosti. Občanská práva nesmí být podmiňována testováním a tímto očkováním. Zatímco v USA, Velké Británii, Rusku a Číně se již dávno očkuje, v podmínkách České republiky stále čekáme na schválení vakcíny orgány EU, respektive Evropské agentury pro léčivé přípravky. Testování a očkování nesmí být pro naše občany povinné, ale na bázi dobrovolnosti. Pokud se někdo rozhodne, že se nenechá očkovat či testovat, nesmí být kvůli tomu omezena jeho ústavní práva. Nemám nic proti očkování jako takovému a jistě se shodneme, že u různých nemocí lidstvu různá očkování zásadně pomohla. To přece nikdo nezpochybňuje. Ale pro SPD je důležitá ta dobrovolnost, aby občané měli možnost té volby. A je úkolem státu a Ministerstva zdravotnictví, aby občanům srozumitelně vysvětlili, proč by se očkovat tedy měli nechat a proč ne. A bohužel tady to vázne, jak víme.